Ne, stát musel dát ruku. A to byly věci, které jsme chtěli změnit a zrušit. Druhá poznámka. Zase opakovaně je nám to předhazováno, jak ten zákon byl schválen sporným způsobem. Ten zákon, ten jeden hlas, který jsme tady tehdy nešťastně měli, trestně stíhaného odsouzeného poslance, s kterým jsme nemohli nic dělat. Dobře víte, že jsme na základě toho posléze dokonce měnili zákony této země. Ten jeden hlas nebyl zapotřebí. Nebyl tam žádný hlas trestně stíhaného poslance. Takže to nebylo žádné divné schvalování. No to prosím bylo v předminulém volebním období naprosto běžné, že se hlasovalo v noci.
Děkuji.
Opět velmi stručně. Dobře, zaargumentuji jinak. Tam zjistíte, že to nemusí být zrušeno. A byl to váš poslanec ODS Michal Doktor, který navrhoval to zdanění. Mimo jiné jste ho kvůli tomu vyštvali z klubu.
Děkuji za slovo. Já jako člen jedné z těch evangelických církví, které to držhubné dostaly, si za tím termínem stojím. Tady u těchto peněz se prostě nejedná o náhradu za zabavený majetek, ale jedná se o - vy říkáte velkorysost, ale jedná se o prachy od katolické církve za to, aby proti tomu ty evangelické církve nebojovaly.
Tak proč to neudělat do jednoho? Ale potom už to postrádá, to vyrovnání, už to postrádá tu restituční část. Tady bych chtěl připomenout, že historie církví, zvláště historie financování a finančních operací v církvích, je spojena s hodně tekoucím zlatem, krví a ohněm. A ne v tak daleké historii. Takže ony vztahy mezi církvemi byly vždycky problematické. Čili nechtěl bych ten exkurz takhle dávat.
Může si tomu samozřejmě říkat, jak chce, to je jeho právo. Akorát byla vydána jinému subjektu, než kterému ten majetek byl ukraden, s tím souhlasím. Snažil jsem se vysvětlit ty historické důvody. A potom, jestli pan poslanec Luzar je tedy překvapen, pak se divím, že vůbec vystupuje. Ten zákon opravdu nebyl výlučně o restitucích.
My samozřejmě nemáme žádnou národní radu a nepropagujeme nějaké mrzačení a znásilňování. Máme zákon, který nám zakazuje schvalování trestných činů, pokud vím, a toto jsou trestné činy, takže nevím, proč tohle vůbec musíme probírat. Ale chtěl jsem hlavně říct něco jiného, ale to už jsem zapomněl, takže se omlouvám.
Jinak padl návrh na zamítnutí a samozřejmě bude na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, jak se k jednotlivým návrhům zachová. Budeme se zabývat volebními body, tak jak Poslanecká sněmovna usnesla. Pan předseda volební komise je přítomen a začneme bodem číslo 50 a to je Poslanecké sněmovny
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. První bod je číslo 50, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jak jsem informoval své kolegy a kolegyně ve volební komisi, je to vlastně tradiční bod, který teď už po ustavení orgánu budeme vždy vyhlašovat na každou schůzi, pokud vy kluby máte a budete mít jakoukoli potřebu provést nějaké změny nebo výměny. To usnesení konstatuje, že poslanecký klub Piráti navrhl rezignaci ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, rezignaci pana poslance Ivana Bartoše, a za něj Piráti navrhují svého člena pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Je to tedy výměna v rámci kvora podle poměrného zastoupení, na které tento poslanecký klub má právo a nárok.
Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Kdo je proti? Rezignace byla přijata. Děkuji vám. Došlo tedy ke změně v komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tím je
Děkuji. Je to v souladu s poměrným zastoupením, na které má tento poslanecký klub právo a nárok. Volební komise pracovala tak, že 14. února přijala svoje usnesení číslo 49 per rollam, kde přijala nominaci poslaneckého klubu SPD na jednoho člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, je to nominace pana poslance Zdeňka Podala, a zároveň jsme od klubu SPD obdrželi nominaci na volbu jednoho náhradníka Dozorčí rady VZP a je to pan poslanec Marian Bojko. Toto usnesení bylo také na poslanecké kluby doručeno. Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Ano, otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit. Je navržena veřejná volba pomocí hlasovacího zařízení. Děkuji vám. Návrh byl schválen a zvolili jsme tedy jednoho člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Podala a jednoho náhradníka Dozorčí rady pana poslance Mariana Bojka. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
Tento den skončilo funkční období třem členům Rady ČTK - Haně Hykalové, Marcele Mertinové a Janu Wintrovi. Předchozí Sněmovna se snažila dovolit, doplnit ta místa, ale byla úspěšná pouze v jednom případě.
Prosím. Bude zaznamenáno. Kdo je proti?
Návrh zákona vám představil pan navrhovatel. Zaujala stanovisko chytré horákyně, což si myslím, že na vládu v demisi je docela rozumné stanovisko. Děkuji za pozornost.
A i dnes, když máme vládu v jiném složení, se k němu mnozí politici předem vyjádřili odmítavě. Já oponenty prosím: Poučte nás, co je na námi navrhovaném zákazu propagace potírání lidských práv a nenávisti špatně! Náš návrh nepřišel z čistého nebe. Je reakcí na konkrétní soudní proces s předsedou muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou, který ukázal, že trestní zákon má formální mezeru. V konkrétním případě se obviněný Sáňka podílel na redakci a vydání knihy Základy Tauhídu - Islámský koncept Boha, která podle českého odborníka a soudního znalce Pavla Ťupka - cituji - "vysloveně vybízí k nenávisti vůči neislámským vládám, což je doktrína, kterou právě šíří radikální islám. Tato kniha Základy Tauhídu je v podstatě dokladem knihy o jedinečnosti Boží, která sloužila jako takový učební text pro vahábitské hnutí, které bylo velmi radikální." Konec citátu soudního znalce Pavla Ťupka. Mezi další kontroverzní názory Philipse patří tvrzení, že podle islámského práva šaría není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí. Philips obhajuje islámské právo šaría v oblastech fyzických trestů: bičování, kamenování, utínání rukou a nohou a podobně. Philips také přikazuje věřícím neislámské vlády nenávidět. A v závěru knihy Philips vysvětluje jednu ze zákonitostí islámského práva šaría, a tou je nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Alláhem a jeho zákony. Cituji z knihy Philipse: "Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Alláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Alláhových očích vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají svoje odpovědnosti." Konec citátu autora knihy Philipse, je to kniha Základy Tauhídu, která byla zcela beztrestně distribuována v České republice. Jediný důvod, proč muslimského extremistu český soud osvobodil, je fakt, že nepropagoval hnutí, ale ideologii. A my právě do toho trestního zákoníku doplňujeme za slovo "hnutí" dvě slovíčka "či ideologie", abychom tyto jevy postihli kompletně. A ti asi mají ve Sněmovně své zastání. Přestože vím, že náš návrh budí u zastánců bezbřehého multikulturalismu velký odpor, nelze jinak. Zákon má chránit nejen nějaké potlačování lidských práv, ale v důsledku má chránit i naše životy před terorismem. Podstata problému terorismu není v terorismu. Terorismus je jen bojová taktika ve jménu nějaké ideologie, která potřebu terorismu vytváří. Po celém světě vraždí mladí muslimové, kteří vyrůstali v evropských zemích, často mají i dobré školy. Co se s nimi stalo, že se změnili na nemilosrdné vraždící a mučící zrůdy? Nejen lékaři vědí, že nejlepší lék je prevence. Hráz nestavíte, až když přijde povodeň, ale preventivně, abyste se před povodní uchránili. O to se po celou dobu snaží v souvislosti s migrací a islámem naše hnutí SPD. Pokud nepřipustíme v České republice šíření ideologií, které přikazují nás vraždit, které popírají demokracii a lidská práva, pak do budoucna zabráníme mnoha neštěstím a zachráníme lidské životy. Navíc takový zákon je v plném souladu i s principy naší Ústavy. Svoboda každého z nás končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Česká republika má v tuto chvíli tři české oběti islámského terorismu. V zemích, kde je koncentrace islámských radikálů daleko větší. A nedělejme si iluze, že bude líp! Naopak, bude už jen hůř a hůř. Dělejme vše pro to, abychom islamisty lákali co nejméně. Dělejme maximum pro to, aby se radikálové nerodili přímo v naší zemi. Je to naše povinnost vůči našim občanům, které zastupujeme, i vůči našim i jejich rodinám. Prosím vás o podporu námi navrhované novely zákona.
A to vše za stále rostoucích požadavků islámských kolonistů a ochotných a zbabělých ústupků vlád hostitelských států, hostitelský ve smyslu biologickém. Děkuji, nechci. Chci mluvit o něčem jiném. A to je, jak daleko chce ještě západní Evropa ustupovat. A má vůbec kam couvat? Ten tlak Evropské unie na redistribuci migrantů skoro vyvolává dojem, že je chtějí do střední Evropy vnutit už jenom proto, aby ten rozdíl mezi středoevropským evropanstvím, které tady ještě máme, a západoevropskou islamizací nebyl tak markantní a aby zodpovědnost jejich politiků za tento stav západoevropských zemí nebyla tak ostudně nápadná. I my Češi máme své oběti islámských teroristů. A zde bych opravil předřečníka pana Okamuru, protože jich bylo pět. Takže kolik dalších obětí ještě bude muset být, aby se omlouvači islámu probudili a začali chápat, o co jde? Řekněme to jasně a nahlas: Islám podle našich měřítek a i podle výsledků soudního řízení s panem Sáňkou je potvrzen jako ideologie nesrovnatelná s demokratickými hodnotami naší civilizace a kultury. Demokracie je podle něj slabá, prohnilá a zavrženíhodná. Islám je ideologií vyvolených, volná franšíza s příslibem ráje plného rozkoší pro každého, kdo pro něj zemře. Každý se může přidat, ale nikdo nesmí ven, protože hereze je hrdelní zločin. Použil bych krásnou definici profesora Billa Warnera, světově známého překladatele islámských spisů. Snažíme se poučit z toho, co se děje v západní Evropě. Účelem zákona je postavit se propagaci nenávistných ideologií známých i neznámých a postavit je mimo zákon, po zásluze. Ještě bych si dovolil reagovat na pana ministra Pelikána.
Dobrý den. Vážené dámy a pánové, svoboda politického smýšlení a náboženského přesvědčení je každému obyvateli České republiky zaručena Listinou základních práv a svobod. Je to dokument, který stanoví nepřístupnost stíhání za politické nebo náboženské přesvědčení. Toto je naprosto v pořádku a je to výsada společností hlásících se k demokratickým principům. Přesto existují pochopitelná omezení, která vymezují hranice této svobody. Jak je možné, že na jedné straně kritizujeme a stíháme projevy na sociálních sítích a na straně druhé tolerujeme slova, která zaznívají i v našich mešitách a která požadují zavádění práva šaría? Ano, toho práva, které vymezuje ženě jen poloviční hodnotu muže a které je známé svou krutostí k lidem, ke zvířatům. Pokud jediným argumentem je fakt, že toto učení vyznávají miliardy lidí, pak je naše chápání výkladu práva značně elastické.
A chtěl bych říct jednu věc. Proti ideologiím nebo nepravdám se nebojuje zákazy. Proti ideologiím se bojuje argumenty.
Jako hnutí SPD předkládáme k projednání Poslaneckou sněmovnou České republiky návrh novely trestního zákoníku nově obsahující zákaz založení, šíření nebo propagace ideologie prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Z článku 16 a 17 Listiny základních práv a svobod vyplývá, že výkon práva svobody projevu, jakož i práva svobodně projevovat své náboženství může být omezen v případě nezbytných opatření pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. V návrhu SPD tedy nejde o potlačování šíření například jednotlivých náboženství, ale o jejich případně příliš agresivní směry, které už společnost není ochotna tolerovat, poněvadž příliš omezují svobodu ostatních lidí a mohou být pro společnost jako takovou nebezpečné. Jde tedy o vytyčení určitých mantinelů pro veřejné šíření myšlenek, tedy určení, které projevy ještě společnost může tolerovat a které již nikoliv. Vážení poslanci, žádám vás o podporu tohoto návrhu SPD.
Pan poslanec Volný nejdříve. Děkuji.
Tam se můžete o mešitách v České republice dočíst, například mešita v Praze na Černém Mostě.
Děkuji.
Vy opravdu žijete v představě, že na Wikipedii je všechno v pořádku?
Děkuji paní kolegyni Černochové. Kolega Ferjenčík ještě posečká. Pan kolega Lubomír Volný se hlásí k faktické poznámce.
Tady jde o to, že tady jsou budovy, které ti, kteří v nich praktikují svou zrůdnou ideologii, považují za mešity, veřejně o nich jako o mešitách mluví a veřejně se v nich jako v mešitách chovají. Jestliže budeme nazývat to, co reálně funguje a pracuje jako mešita, modlitebnou, protože náš zákon to jinak neumožňuje, tak je to jenom to, že si lžete do vlastní kapsy.
Nyní pan poslanec Ferjenčík - řádně přihlášený do rozpravy.
Takže já rozhodně navrhuji zamítnutí tohoto zákona. Takže si myslím, že je lepší to zamítnout, a prosím o podporu návrhu na zamítnutí tohoto zákona.
Půjde pravděpodobně do několika instancí a nikdo tady nedokážeme předvídat, jak ta kauza potom skončí. Ten návrh vytrhává z kontextu toliko jednu skutkovou podstatu a opomíjí další, které souvisejí s tímto případným trestným činem, jako je například hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, případně podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a pravděpodobně tyto skutkové podstaty lze na tyto situace samozřejmě také vztáhnout.
Bez nich je snaha zabezpečit církve marná a sotva dlouhodobě povede k jejich plnohodnotné a pro ostatní úspěšné existenci. Nelze přece sloužit dvěma pánům, Bohu a majetku." Zajímavě, a doufám, že mě za to nebudete kamenovat, se o údajně církvím ukradeném majetku v srpnu 2012 vyjádřil i evangelický farář Miloš Rejchrt. Nebyl ukraden, nýbrž byl převeden, odkoupen, přešel dědictvím, byl odprodán. Jak se říká teď, za nápadně nevýhodných podmínek, ale ukradena možná nebyla ani souška v lese. Slovo ukraden je emotivní a je to jen kouřová clona. - Znovu připomínám, to je z dílny evangelického faráře Miloše Rejchrta. "Počátkem roku 2013," cituji z uvedeného dopisu, "vstoupil v platnost zákon o dalším obrovském převodu státního majetku na církve, především římskokatolickou, který ve spolupráci s Pražským arcibiskupstvím připustila česká vláda. Nemovitosti nebudou oceňovány ani při vydávání, tudíž se nikdo nedoví, zda byl vydán majetek v hodnotě 75 miliard, jak tvrdí tvůrci zákona, nebo zda jeho celková hodnota je mnohem vyšší." Uvedené osobnosti informovaly papeže Františka také o tom, že součástí zákona je i tzv. finanční odškodnění v celkové výši 59 miliard korun, která je také nepodložená. Zasvěcení se však přiklánějí k názoru, že majetkové požadavky předložené katolickou církvi jsou neopodstatněné, neboť jsou jen ubohou slátaninou bez řádného důkazového podkladu. Za zmínku stojí i slova historika Pavla Kaliny, která zveřejnil v lednu 2014: "Češi jsou nespokojeni s tím, co momentálně nabízejí křesťanské církve.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Bohužel se nám ta debata trochu zplošťuje na to, kdo je pro restituce a kdo je proti restitucím. Myslím si, že to je složitější. Ostatně stávající předseda Ústavního soudu dával k tomu posuzování církevních restitucí disentní stanovisko a navrhoval zrušení toho zákona, takže si nejsem jistý, že ta otázka je tak černobílá v té věci ústavnosti. Desítky let se táhlo majetkové vyrovnání státu s církvemi, které stát měl povinnost přijmout. Hrozilo, že se to bude řešit prostřednictvím žalob, že budou ještě další desítky let právní nejistoty, kdy ty budovy budou chátrat, a ten problém bylo potřeba vyřešit a Sněmovna měla povinnost to udělat.
Děkuji za slovo. Já se nechci vracet k těm historickým exkurzům a emotivním vyjádřením, ale jednu věc bych přeci jenom rád dodal. Přece my máme nějakou zodpovědnost a hodnota spravedlnosti, která je tím jádrem celého problému nebo celé věci, musí být námi ctěna. Platí tedy zásada pacta sunt servanda a princip legitimního očekávání. V těchto smlouvách je stát v postavení subjektu povinného k poskytnutí sjednaného plnění. Navržená novela by obsah smlouvy jednostranně pozměnila, přičemž její schválení by mohlo vést k soudním sporům například z důvodu možného krácení věřitele. Navrhovatelé neřeší otázku, jakým způsobem by mohli přimět církve uzavírat dodatky k těmto smlouvám. Vzhledem k prakticky ukončenému procesu naturálních restitucí lze také říci, že rozsah naturálně vydávaného nemovitého majetku se nachází pod původními kvalifikovanými odhady obsaženými v důvodové zprávě, tudíž ten argument navrhovatelů o nepřiměřenosti finančních náhrad zde neobstojí. Naopak je třeba vzít v úvahu argument ochrany vlastnického práva. Tolik tedy několik faktických věcí, které, předpokládám, jsou zcela jasné a zřejmé a vezmeme je jako poslanci v potaz při svém rozhodování, jak s tímto návrhem naložit. Domnívám se, že není jiné cesty než návrh odmítnout, protože v opačném případě tady skutečně stejně dojde k tomu, že tuto absurditu zruší Ústavní soud. O ničem jiném to nesvědčí.
Děkuji, pane poslanče. Ještě přečtu dvě omluvy.
Svatý otec se již od svého nástupu do úřadu v březnu 2013 snaží přimět církevní hodnostáře k větší skromnosti a Vatikánskou banku zbavit zločinné pověsti. Už koncem listopadu 2013 se papež František ve své apoštolské exhortaci, či papežském vybídnutí, Evangelii gaudium zastal chudých na světě, kteří jsou vystaveni diktatuře nemilosrdného trhu. V tomto dokumentu uvedl i tato slova: "Peníze musejí sloužit a nikoliv vládnout." Dokonce napsali, že Ježíš Kristus nebyl socialista, ale kapitalista vyznávající osobní odpovědnost. Dámy a pánové, papež František rozhodně není žádným zastáncem neosocialismu, jen se vcelku obratně distancuje od radikální kapitalistické ideologie, která je zodpovědná za celou řadu sociálních nespravedlností. Nepřevzal ani jimi hojně užívaná dogmata, která mají s běžným lidským životem společného snad jen to, že k sobě pasují jako pěst na oko. Dámy a pánové, papež František nikomu nevyhlašuje válku ani nemobilizuje křesťanský svět proti islamistům. Při návratu z Krakova do Vatikánu v roce 2016 dokonce prohlásil, že zdrojem terorismu není islám, ale nespravedlivý společenský řád, kde vládnou peníze a mladí lidé nemají žádnou perspektivu. Ano, značná část katolické hierarchie se netají nespokojeností s novým větrem vanoucím z Vatikánu a chce přečkat pontifikát papeže Františka, přičemž doufá, že se po něm vrátí vše do starých kolejí. A Česká republika? Podobnost s dneškem je nejspíše čistě náhodná. Stejně jako základní kontrast baroka, tedy kulturního stylu, který pronikl do českých zemí po porážce stavovských vojsk na Bílé hoře v přímé návaznosti na expanzi katolické církve.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom uvést jednu věc na pravou míru.